A potom poslední otázka k tomu, že roušky jsou nesmysl. Takže proto roušky mají význam a proto se jich zastáváme. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře.
A byť to každý chápe, tak by se s tím mělo velmi šetřit. Takže tím navazuji na to, co už tady trošku z jiné strany sdělil například kolega Rakušan a další. Je to přece jasné. Opravdu je hodně diskutabilní.
Ale na komplikace po očkování řádně neprověřenou vakcínou zemřelo 25 lidí, mnoho dalších má trvalé následky. Soudy dodnes řeší pro tyto poškozené miliardová odškodnění. Tenkrát proběhla obrovská mediální masáž, aby se lidi nechali očkovat, a tuto vakcinaci podstoupilo 48 milionů občanů. Bohužel pro mnohé s fatálními následky. A nosíme kvůli tomu roušky? Tady nejde o nic jiného než rozdělit společnost, udržovat ji v naprostém strachu, a vy si můžete dělat, co chcete, aniž by vám někdo koukal pod ruce. Po vaší hrůzovládě už nebude existovat žádná střední třída, jen extrémně chudí a extrémně bohatí. Velmi strmý trend má nárůst počtu sebevražd, vražd a násilí v rodinách. Prostě bude třetí vlna, čtvrtá, pátá, šestá? Nikdo neví, co bude dál. Kdy se dostaneme na stupeň nula? Zřejmě nikdy. A už navždy budeme svázáni nějakými omezeními a příkazy. Možná to zázračně ustane, až nás přinutíte všechny k proočkování, to ale já zásadně odmítám. Nevidím důvod k nějakému prodlužování nouzového stavu. A my nezařazení poslanci hnutí Jednotní budeme hlasovat proti prodloužení, byť o jediný den.
Děkuji.
Vážený pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já určitě nebudu tak dlouhý jako moji předřečníci, i když samozřejmě to navozuje řadu otázek, to téma, které dnes probíráme. A já se nemohu ubránit dojmu, že k tomu také přispívají velkým dílem i veřejné sdělovací prostředky. Mě spíš v téhle souvislosti děsí trošku jiná věc. Když si studujete ty judikáty, tak tam nejde na podstatu té věci, tam jde na formální kritérium, a na základě těch formálních kritérií ta rozhodnutí jsou shazována. A svést ho co nejdříve úspěšně, aby mohli znovu pomáhat lidem. A zaslouží si určitě hlubokou úctu a poděkování. A nebyli vůbec schopni tuto nákazu zvládnout a teď se jim to vrací jako bumerang. A tady to zaznělo i ze slov pana ministra, jaká je tam výslednost toho trasování a jaká výslednost je u nás. A ukázalo se, že to nebylo úplně správné řešení. A teď asi jít stejnou cestou, opakovat stejné chyby by nebylo šťastné, byť rozumím, že se do toho blíží ta doba vánoční.
Dobře, udělejme opatření, které může podpořit naše domácnosti, vede ke snížení daní, a to je zvýšení slevy na poplatníka a zvýšení slevy na děti. Nejsložitější ekonomická situace v České republice není ani u seniorů, ale u rodin, které mají dvě a více dětí. Dva rodiče, tři děti. Náš návrh bude znamenat 19 503 korun ročně, které tato rodina získá, i když bude nízkopříjmová. Rodina, která má dvě děti, tak to bude částka 13 452 korun. A dopad do státního rozpočtu je výrazně nižší než 88 miliard korun. Takže je potřeba umět argumentovat a měřit pokud možno všem stejně. - No to není férová argumentace. No opět to uvádím jako absurdní příklad demagogie, kdy v jeden okamžik se ten argument hodí, tak ho tady použiju, ale v druhý okamžik se mně nehodí, tak ho použiju zase jinak. Nám to dává logiku. Prosím, zkuste dávat teď chviličku i větší pozor. Ten nemá zásadních dopadů na příjmy státního rozpočtu, ale mohl by opravdu mnoha rodinám pomoci. Ten návrh, si myslím, že dává logiku. Já jsem tady prezentoval ve své řeči tři pozměňující návrhy - zvýšení slevy na poplatníka, zvýšení slevy na děti a představuji tento třetí pozměňující návrh, který jenom v případě slev na děti a daňového bonusu a v případě hypotéky bude umožňovat čerpat nad ten limit dnešních 64 tisíc korun, v jiných případech ne. Pokud má programové prohlášení koalice ANO a ČSSD v jedné části napsáno, že chce podporovat rodiny s dětmi právě institutem slevy na děti, tak prosím pěkně zkuste to stihnout naplnit do konce funkčního období. Teď ta šance tady je.
Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. První je paní ministryně financí a poté pan kolega Michálek.
- Tak já vám říkám, nevytahujte pravěk. Takže prosím přesně a korektně. Takhle to bylo. A do přechodka by se to pak napsalo, jaká bude. Je to v důvodové zprávě. No jinak k těm počtům a k těm slevám na děti. My jsme si to nedávno řekli v nějakém společném televizním debatním pořadu, ale já chci připomenout, sleva na děti nemá na výhodnost nižší sazby žádný vliv. Tito poplatníci projdou jenom do vyššího daňového bonusu.
Kolega Jurečka s faktickou poznámkou a potom paní ministryně.
Paní ministryně, nemusíte ani tak mně tady se snažit argumentovat, řekněte to těm lidem venku a uveďte konkrétní příklad. Já nepotřebuji vaše sdělení obecných frází. A prosím pěkně, já to ještě dohledám, ty citace. A třetí věc. Když někdo řekne, že dělá něco na dva roky, tak asi myslím, že současný stav změním a po dvou letech ho vrátím do současného stavu, a to do legislativy napsat lze.
Nyní tedy paní ministryně financí s novou faktickou poznámkou.
Ale vůbec ne, kde to máte napsané, pane předsedo? I do jiného legislativního stavu to přece může dát. No a k těm slevám na děti. Tak tam je progresivní ten růst. Ano, je pravda, že bonus je zastropován. To není demagogie. Prostě ten rozpočet by to bez toho neunesl.
Pokud principiálně budou chápat, že to je potřeba. A to nevyřeší žádný nouzový stav. To vyřeší jenom komunikace. Pak se k tomu našel ten virus, byla za to Nobelova cena a začalo to fungovat. A toto je stejná situace. Pokud nebudeme, nebudete, protože to je vaše povinnost s těmi lidmi komunikovat, nebude docházet ke změně toho mínění. A to souvisí s tím, s tou otázkou toho nouzového stavu. Nouzový stav samozřejmě řeší celou řadu věcí. Na to už není potřeba nouzový stav. A nouzový stav je zajímavá věc, která nám přináší do našeho života spoustu zákazů. Nebo podle mého názoru ta opatření pomáhají a řeší to, ano. A my bychom předložili, co si myslíme o tom dalším vývoji. Vy byste předložili, jaký je další vývoj. My jistě přijdeme rádi na tak důležitou věc, protože ten problém se bude stupňovat. Medicínsky to bude mít nějaký vývoj, který možná už predikují ta statistická čísla, možná, že ne. To všechno jsou teorie, které známe a víme a zažili jsme je. Ne aby to bylo automatické. Nouzový stav nám brání, abychom my jako kolektivní zvolený orgán se k těmto otázkám vyjádřili nebo abychom s nimi vyslovili něco, co já chápu jako souhlas s principem. Jsme tady proto, abychom byli pojistka, parlamentní pojistka toho, co se v této zemi děje. Musíme pracovat tak, abychom se s tou situací co nejlépe a nejrychleji vyrovnali a nesmíme zneužívat mechanismu, který nám zákon dává, využívat mechanismu nouzový stav. Proto znovu opakuji, myslím si, že další jednání o nouzovém stavu by mělo být za osm dní. A tam už s konkrétními věcmi diskutovat o tom, jak ten nouzový stav bude probíhat dál, a dělat to tak pravidelně a systematicky, protože kontrola je naše povinnost. Děkuji vám za pozornost.
Jenom upozorním, že ve 13 hodin vyhlásím pauzu.
Chtěl bych reagovat na slova pana docenta. Rozhodně se nemusíte obávat žádného překvapení. To znamená, že ano, to načasování, kdy se spustí ty kroky podle bodu 4, je rozhodnutí lidské, odborné a se zodpovědností ministra zdravotnictví. Vezmu svou oblast školství. V načasování je změna, která je vcelku logická, aby to nebyl automatický systém, ale systém, který zohledňuje potřeby té dané oblasti, v mém případě oblasti školství.
Tak nyní dám prostor paní poslankyni Kateřině Valachové, která zde ovšem... Jenom vás upozorním, vážená paní poslankyně, že za minutu vyhlásím pauzu.
Pracovní povinnost, dobrovolnictví a potom realizace praxe. Každá tato cesta má trošku jiná pravidla, a my jsme včera na školském výboru, a vím i skrze svou kolegyni, prostřednictvím předsedajícího paní kolegyni Procházkovou, že také zdravotnický výbor se danou situací zabýval.
Tak paní poslankyně, já vás přeruším, nicméně o své vystoupení nepřijdete. Já teď přerušuji tuto schůzi, která bude pokračovat po přerušení 65. schůze, kterou zahájím ve 14.00 hodin. Takže to bude po té 14. hodině. A teď tedy vyhlašuji pauzu na hodinu do 14 hodin a zároveň prosím členy organizačního výboru, aby se dostavili na organizační výbor.
A pokud se dobře pamatuji a pokud dobře jsem počítal, a já docela v tom Náchodě dobře počítám, tak musím říci, že mně daňová ztráta vlastně nečiní vůbec žádné absolutní problémy pro letošní rok ani pro rozpočet na příští rok. Ale samozřejmě to je vzorek, který samozřejmě se nedá počítat. A já myslím, že některý z mých předřečníků tady řekl, sáhněme si do svědomí, kam ty peníze prostě mizely. Kam ty peníze ti starostové, starostky dávali. A prostě pokud se nevytvářely fondy, rezervní fondy, tak samozřejmě jednoho krásného dne se může stát, že prostě ten kohout se zavře, a to nastalo. Jsou i výjimky, které tvoří pravidlo. Děkuji za pozornost.
Aha, omlouvám se.
Hezký večer, dámy a pánové. Jenom kratičká reakce na vzácnou paní kolegyni Kovářovou, která tady zmínila město Prostějov. A může být pravda, že město Prostějov tímto návrhem přijde o 60 milionů korun, jak jste řekla. S panem primátorem já komunikuji poměrně často. Byl u mě na kávě tuto neděli. A oni ty peníze utratí v tom městě. To jsou občané toho města.
Máte slovo.
Já jsem rád, že dnes vedeme ideový spor. S tím jsme kandidovali, s tím jsme v říjnu roku 2017 byli všichni zvoleni. Tak si připadám, že žiji v blázinci. My s tím kandidujeme, prosazujeme, teď jsme pár hodin před hlasováním, kde máme šanci - uvidíme, jak to dopadne - ten svůj program prosadit. A někteří píší, že jsme změnili názor. Já tomu vůbec nerozumím, když pořád říkáme to samé. A mně to nevadí, pokud se přikloní k našemu návrhu, který dlouhodobě prosazujeme. Tak jenom na vysvětlenou, že po nás někdo... Podpoříme vlastní program. Já chci nabídnout ještě jeden pohled. Nás nevolí ani státní rozpočet, ani krajský rozpočet, ani obecní rozpočet. Nás volí občané a ti, kteří pracují a podnikají, jsou daňoví poplatníci. Vlastně jsou všichni daňoví poplatníci, protože DPH vlastně platí každý, kdo něco zaplatí. Toho, kdo ty daně platí. Na to jsme v té debatě zatím zapomněli. Minimálně šestkrát nebo sedmkrát jsme o tom hlasovali v různých zákonech za uplynulých dvanáct měsíců. Teď vám to docvaklo, tak budeme rádi, když se na tom dohodneme. A to je princip, že všem snížíme daňové zatížení stejně v absolutní částce.
Nikdo tady z těch, kteří hovořili, nevzpomenul jednu věc, kterou připomínají bankéři, že to samozřejmě může mít obrovský dopad do inflace. To je realita. Pro mě to je jediné. Protože o tom neuvažuji v té ekonomické rovině, nakonec ty ekonomické parametry tady řekl Jiří Dolejš, já o tom uvažuji v rovině politické.
Pan poslanec pan předseda Jakub Michálek?
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu mluvit o tomto tématu z trochu jiné stránky. Tady zazněla spousta argumentů, které se týkaly té rozpočtové stránky, finanční stránky. A já si myslím, že bychom se měli dotknout i toho, jakým způsobem byla tato záležitost prezentována, a to způsobem, jak byla prezentována v médiích, které jsou ve svěřenském fondu Andreje Babiše. Všichni si polepší stejně. Ve skutečnosti pro lidi, kteří mají minimální mzdu, tento návrh znamená 700 korun měsíčně, zatímco pro vysokopříjmové skupiny, jako jsou třeba i členové této ctěné komory, to znamená 7 000 korun měsíčně. Co je ale naprosto šokující, že celý ten rozhovor je v podstatě vedený jako PR článek v nejvýznamnějších novinách v České republice ve svěřenském fondu, do kterých nám Andrej Babiš říkal, že nebude zasahovat. Tak je to celé popisováno takovým způsobem. V podstatě otázky jsou ve stylu: pane předsedo, vysvětlete nám, jak to, že jste tak úžasný, a jak to, že pan předseda Hamáček je tak neúspěšný. Není tam ze strany redakce Mladé fronty DNES absolutně žádné uvedení na pravou míru. Já jsem v životě nečetl takovýto druh rozhovoru v nejvýznamnějších novinách České republiky, které vlastní Andrej Babiš, aby byl takhle servilní rozhovor s předsedou vlády České republiky. Všichni si polepší, protože u všech snižuje daň stejně. Takže potom, kdyby to někdo náhodou nepochopil, tak je to tam ještě šestkrát zopakováno, že lidé budou mít víc peněz na výplatních páskách. - Ve které výplatě lidé poprvé pocítí zrušení mzdy? - Takhle se tam pokračuje a pokračuje. To je otázka tedy na premiéra, to si myslím, že je opravdu otázka na tělo, čím si vysvětlujete, že váš oponent neuspěl, pan Hamáček z ČSSD. Myslím si, že takovouhle investigativní novinařinu opravdu Česká republika potřebuje. Ten rozhovor má tři velké stránky, takže ještě tady je docela dost materiálu, kterým se můžeme pobavit. Takhle funguje nejprestižnější médium, které má nasadit nejlepšího novináře v celé zemi, aby vedl rozhovor s premiérem? A on není schopen v takhle zásadním rozhovoru položit ani jeden dotaz, který by se týkal věci? Kolik jsme přidali důchodcům, tak to je samozřejmě v každém rozhovoru, ale není to označeno jako inzerce. A co je potom velmi zajímavé, jak pan premiér odpovídá na poměrně radikální otázku: co uděláte s důchodovou reformou? Pan premiér říká: také jsme řekli, že problém je v příjmové stránce, příjmová stránka by se měla řešit kombinací zdrojů od zaměstnavatelů, státu a zaměstnanců. Že musíme ze státního rozpočtu dát víc peněz na důchody. Vláda má plán, jak tento dluh umořit, a to navyšováním HDP a z toho plynoucími většími příjmy do rozpočtu a inkasem z evropských fondů. - Tak myslím si, že na inkaso z evropských fondů je pan premiér mistr, akorát to směřuje do špatné kapsy.
Nevím o tom, že by to někdo někde nedodržoval, porušoval, nebo nerespektoval. Na tom někdy pak ta data troskotají, nebo ta suchá nařízení, která chápu, že nemůžou být docizelována třeba do úplně jednotlivých záležitostí. Ale tohle zrovna se vyřešit dá. Tak aby nám takové úplně zbytečné věci jinak funkční neunikaly. Ti lidé na to čekají. Ty věci nejsou tak jasné, jak vy si myslíte. A konečně ani my ty informace nemáme vždycky z první ruky. Ale my bychom měli tady, když řešíme tento vážný bod, ty informace mít přece jako první. Takže některé věci by to chtělo opravdu přímočařeji. A navíc někdy mezi těmi ministry jsou různé názory, to já vnímám. Tak by bylo o to důležitější, aby si to tady oni vyjasnili, pokud ty názory nejsou stejné, a mohli do toho vstupovat diskuzně i poslanci. Děkuji ještě jednou především za ta vysvětlování. Pevné zdraví!
Pokračujeme v přednostních právech - pan poslanec Leo Luzar, poté vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová s přednostním právem za klub ČSSD.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážený pane ministře, zkusím být věcný a nepůjdu do filozofických úvah. Pan ministr ze začátku svého rozhovoru, na který jsem chtěl reagovat, hovoří o rozdělení společnosti. Ano, společnost je velice těžce rozdělená. A ty argumenty, které předkládají jak jedni, nebo druzí, jsou relevantní argumenty. My se jimi musíme zabývat a musíme jako politici umět vysvětlit. Protože na koho se ti lidé obracejí? Na nás! To je věc, kterou slibovali už předešlí ministři.